Stále více lidí se proto musí spoléhat na nájemní bydlení. I bytů k pronajmutí navíc bude stále, stále méně. Rostoucí poptávka majitele nájemních bytů motivuje ke zvyšování ceny. V úvahu je třeba také brát rostoucí zálohy na energie. Zvýšení nájmů v příštích týdnech očekává mnoho realitních analytiků ze společnosti Bezrealitky.cz Vidí to už na cenách v hlavním městě.
Omlouvám se, pane předsedo, že vás přerušuji. Poprosím o klid v sále. Děkuji.
Děkuji vám, paní předsedající. Hlavní ekonom společnosti Natland Petr Bartoň se zase obává, že v menších městech mohou nájmy růst ještě rychleji než v metropoli. "Většina lidí v nich obvykle bydlí ve svém, a proto zvýšení poptávky po nájmech tam vzhledem k relativní velikosti trhu bude mít velký vliv," uvedl Bartoň. Nájmy proto v letošním roce podle jeho názoru mohou růst o desítky procent a hladina průměrných nájmů v menších sídlech může začít rychleji dorovnávat ceny v těch větších. Takže vlastně není to to, že by tady hnutí SPD něco říkalo, něco si vymýšlelo, bojovalo proti koalici. Prostě citujeme tady názory odborníků a lidí, kteří to sami říkají a argumentují tím, že je to problém, a že pokud se něco nestane, tak to bude velký problém pro všechny občany České republiky.
Na to jdeme zákonnými změnami typu zákona, který zvýší dostupnost bydlení, či finančními nástroji pro to, aby obce mohly stavět.
Dám hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo načteno panem místopředsedou Milošem Novým. Víme všichni, o čem hlasujeme? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 62, přihlášeno je 146 poslankyň a poslanců, pro návrh 141, proti nikdo. Otevírám další bod dnešního jednání, a tím je...
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Cílem návrhu tohoto zákona je odložit naplňování soustavy státní stavební správy tak, aby nedocházelo k faktickému vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu a státních krajských stavebních úřadů. Dělená účinnost pomůže také hladkému náběhu digitalizace a spuštění informačních systémů státní správy. Výbor usnesením doporučil Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 137 projednat a schválit ve znění dvou pozměňovacích návrhů. První pozměňovací návrh vylučuje použití Portálu stavebníka pro administraci řízení u vyhrazených staveb, jelikož Portál stavebníka ještě nebude v danou chvíli funkční. Znovu, toto není věcná novela toho zákona, neměl by být nositelem žádných dalších změn. Jedná se o jednoduchou úpravu. Ostatně i v tomto směru jednal výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Nyní prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslankyně Klára Dostálová, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy aby zdůvodnila. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky.
Děkuji ještě jednou za slovo. Skutečně znovu bych chtěla apelovat na vás na všechny, abychom si odložení účinnosti stavebního zákona opravdu velmi důkladně rozmysleli. Ráda bych znovu trošičku zabrousila do historie, abychom si pořád připomínali a uvědomovali, v jaké situaci se nacházíme.
Aby byla zaznamenána naše účast, tak vás nejprve odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Teď ke mně došla informace, že Klára Dostálová ruší omluvu z dnešního dne. Z členů vlády se dnes omlouvají: pan premiér Petr Fiala z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Mikuláš Bek z pracovních důvodů, Pavel Blažek z pracovních důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Anna Hubáčková z pracovních důvodů, Helena Langšádlová z pracovních důvodů, Jan Lipavský do 11.30 z pracovních důvodů, Nekula Zdeněk z pracovních důvodů, Vít Rakušan z důvodu zahraniční cesty a Vlastimil Válek z pracovních důvodů. Nebyly předneseny žádné pozměňující ani jiné návrhy. A kolegyně, kolegové, poprosím vás o ztišení, požádám vás o ztišení, abych dobře rozuměl, jaké budou padat návrhy k pořadu schůze. Poprosím kolegy v pravé části sálu, aby případnou diskusi přenesli do kuloárů.
Doposud je to tak, že ten soud mohl, ale nemusel ten specializovaný orgán, jako je právě finanční arbitr, ČTÚ a ERÚ, mohl přizvat. Finanční arbitr a podobné orgány, ty ostatní, jsou ze své podstaty nezávislé, neutrální, a měly by takhle i vystupovat. Takže já vás poprosím o zařazení. Finanční arbitr mi tady nevyšel, ale tady vás poprosím o podporu.
Ano, poznamenal jsem si. Žádnou přihlášku nevidím, přistoupíme tedy k hlasování. Omlouvám se, nejprve vás odhlásím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Já tedy otevírám první bod dnešního jednání a tím je Prosím, můžete uvést bod.
"Po zpravodajské zprávě předsedy výboru a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Poslanecká sněmovna Výbory projednají přikázané kapitoly a okruhy státního závěrečného účtu do čtvrtka 9. června 2022 - což je výborový týden. Výbory projednají svá usnesení rozpočtovému výboru do pátku 10. června 2022 - což je výborový týden. Rozpočtový výbor projedná za účasti zpravodajů výborů usnesení výborů, respektive oponentní zprávy menšin, ve středu 22. června 2022 - což je výborový týden. Nejvyšší kontrolní úřad předloží stanovisko k státnímu závěrečnému účtu Poslanecké sněmovně do středy 31. srpna 2022 - lhůta je opět ze zákona. Rozpočtový výbor předloží předsedkyni Poslanecká sněmovna jedná o státním závěrečném účtu a o usnesení rozpočtového a kontrolního výboru na schůzi Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna přikazuje k projednávání: Kapitoly státního závěrečného účtu se v něm přikazují jednotlivým výborům tak, jak jim přísluší. Nemáte-li námitek, mohu pokračovat dále. "Poslanecká sněmovna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 Děkuji vám za pozornost.
Žádnou přihlášku nevidím. Táži se, zda chcete mít závěrečné slovo? Otevírám podrobnou rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Ptám se, zda někdo další chce vystoupit v podrobné rozpravě?
Jak už jsem hovořila, je známý údaj Světové banky o tom, že proces povolování staveb v České republice je jeden z nejpomalejších na světě. Podle délky standardizovaného stavebního řízení se Česká republika umístila na 156. místě ze 190 posuzovaných zemí s délkou 246 dnů. Jiné řešení totiž prakticky neexistuje. Mám tím na mysli konkrétně Rakousko, Belgii, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francii, Německo, Itálii, Maltu, Nizozemí, Portugalsko a Slovinsko. Snad všechny české politické strany ve svých programech deklarují potřebu změnit současný stav veřejného stavebního práva a zjednodušit a zrychlit povolovací procesy. I současná vláda v programovém prohlášení toto má na několika místech. Nový stavební zákon naplnil očekávání, to je zejména reálné a zásadní odformalizování, sjednocení, zrychlení a zjednodušení povolovacího procesu se zachováním ochrany všech veřejných zájmů i práv účastníků a se zvýšením důrazu na věcnou podstatu a vážení kolizních zájmů v území v rámci integrovaného řízení vedeného před jediným a jednotným stavebním úřadem. To znamená, abychom docílili toho principu jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko. Znova bych ráda připomněla, co všechno dobrého nový stavební zákon přináší. Zejména jde tedy o procesní reformu, to znamená zrušení všech stávajících deseti typů povolovacích procesů včetně dvoufázovosti územního a stavebního řízení a jejich nahrazení jediným řízením o povolení záměru. Určitě se ptáte, jakých vlastně deset typů řízení máme. Není to o tom, že by stavební úřady zmizely z obcí nebo z krajů. Třetí, opravdu z mého pohledu velmi důležitou součástí nového stavebního zákona je integrace dotčených orgánů. Dneska těchto samostatných razítek máme necelých padesát. Co to znamená? Naší snahou byla tedy maximální integrace těchto dotčených orgánů do rozhodování stavebního úřadu. Stejně tak je velmi lichá představa, že úředníci, kteří hájí veřejné zájmy podle složkových zákonů dnes, by je v rámci stavebního úřadu přestali chránit. To je samozřejmě absolutní nesmysl, úředník je vždy vázán složkovým zákonem a vždy podle něj bude postupovat. Ochrana většiny veřejných zájmů se svěřuje stavebnímu úřadu, právě který bude posílený o úředníky dosavadních dotčených orgánů, a umožňuje se mu též věcně posuzovat kolidující veřejné zájmy. Práce na novém stavebním zákoně probíhaly více než čtyři roky se zapojením desítek externích expertů a stovek připomínkových míst s trojím projednáním v připomínkovém řízení a v Legislativní radě vlády. Věcný záměr jednou, paragrafové znění dvakrát a roční projednání a řada změn v Poslanecké sněmovně. Provádět zásadní parametrické změny nového stavebního zákona bez reálného zapojení a vnímání názorů odborné i dotčené veřejnosti, jak to dnes bohužel činí pan ministr Bartoš, představuje jednoznačné riziko pro kvalitu takové úpravy. Je skutečně potřeba takovouto normu a tyto změny projednávat v širokém spektru odborníků za účasti i nepopulární opozice, která není připravena to bortit, ale je připravena s tím naopak pomoci. To znamená, že už se nejedná o poslanecký návrh, ale je to vládní tisk. S ohledem na předmět návrhu lze uvažovat o vhodné modifikaci okruhu vyhrazených prioritních staveb, který by měl povolovat státní specializovaný a odvolací stavební úřad. Například bych očekávala i pozměňovací návrhy v duchu doplnění staveb kritické infrastruktury a podobně. Pro všechny tyto druhy staveb bude platit nový stavební zákon beze změny a logicky se z tohoto místa musím ptát, proč, když je nový stavební zákon dobrý pro ty největší stavby státu, pro ty nejstrategičtější stavby státu, proč není dobrý pro občana? Nedává to logiku. I občan si zaslouží, aby měl jasné lhůty, aby ty lhůty byly po státu vymahatelné. Mnoho mladých lidí mně říká: Mám domluvenou dobrou hypotéku, potřebuji rychle stavební povolení. Ale v tomto stavebním řízení rok, dva žádná míra a mladí lidé o ty výhodné úrokové sazby ve finále přijdou. Pro vyhrazené stavby, jak už jsem řekla, pro ty největší stavby státu nový stavební zákon platit bude. Povoloval by je tedy v prvním stupni Státní specializovaný a odvolací úřad, který by sám posoudil všechny veřejné zájmy bez potřeby závažných stanovisek dotčených orgánů. Nový stavební zákon by se v případě přijetí použil pouze pro vyhrané stavby, stavby s nimi související a stavby s nimi tvořící soubor staveb. Tím může dojít k pravému opaku toho, co bylo novým stavebním zákonem i předloženou novelou zamýšleno, tedy procesy zrychlit a zjednodušit. Takový stav nelze považovat za správný. Na všechny tyto problémy upozorňovali i všichni právníci zúčastnění na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, přesto usnesení hlasy koalice bylo přijato.
Já bych chtěl jenom zareagovat na jednu věc. Ostatně takto jsem já přistupoval k podobným cenám, které jsem dostal třeba v rámci eGovernmentu a spolu jsme vymysleli spoustu zajímavých věcí. Ale abych byl taky trošku kritický. Pokud se nemýlím, tak ANO mělo Ministerstvo pro místní rozvoj, kam patří zákon o sociálním bydlení, kam bude patřit zákon o dostupnosti bydlení, kam patřil i ten stavební zákon, osm let. Já bych jenom ještě - a je to taková oblíbená tabulka, kterou i mí přátelé občas ukazují, a to je ta rychlost stavebního povolení. Je v našem společném zájmu, aby se v České republice stavělo rychle. Přesto bych neoperoval tou hodnoticí studií Doing Business, kde je to 157. místo, neboť i Světová banka v říjnu 2021 v téhle studii označila, že zde byla závažná pochybení v hodnocení, nebylo to reprezentativní hodnocení délky stavby, a mohl bych v tom dál pokračovat. Jinak musím s paní předsedkyní výboru Dostálovou souhlasit, nicméně věci, které jsou zákonu vytýkány, v tom zákoně zůstávají. Já si myslím, že otázka toho, na jaké míře budou zastoupeny úřady v obcích, již byla vyřešena. Já jsem preferoval jistou integraci na úrovni ORP a detašované pracoviště v obcích, které o toto budou žádat. Nakonec na tom nebyla dohoda, ostatně tento model nebyl ze strany samospráv dobře přijat. Nakonec jsme využili statistiky dostupnosti stavebních úřadů, které předložilo Ministerstvo vnitra, kde jsme potom řešili, co je ta dostupnost a zastupitelnost 35 kilometrů a dále. Ale já bych to stáhl. Myslím si, že ten odsun jsme avizovali. Bohužel, nedošlo k dohodě před koncem tohoto roku, kdy jsme fakticky mohli zrušit celý náběh.
Eviduji přednostní právo pana ministra Kupky, paní zpravodajko, také s přednostním právem se hlásíte?
Chci zdůraznit jednu věc a reagovat na slova paní zpravodajky, totiž mně se velmi obtížně poslouchá, jak ten nový zákon měl konečně přinést rovné podmínky pro žadatele a pro stát. Tady vidím v každém případě světlo na konci tunelu. A zdůrazním ještě jednu důležitou věc. Nový proces stojí na Portálu stavebníka a bylo jasné, že k polovině příštího roku už by stejně nebylo možné i při nejlepší vůli všech, kteří na tom pracují, ten portál odzkoušet a pustit ho do provozu.
Já bych chtěl všem poděkovat za debatu.
Také děkuji.
Navrhuji zkrácení mezi druhým a třetím čtením na 7 dní.
Nyní pan poslanec Martin Kolovratník.
Zdůvodněn z mé strany už byl v obecné rozpravě, takže nebudu zdržovat.
Děkuji, pane poslanče. Podrobnou rozpravu končím. Opět se pro pořádek optám, zda je zájem o závěrečná slova? Zopakuji, budeme nyní hlasovat návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 7 dnů. Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Konstatuji, že lhůta byla zkrácena. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní tedy přerušuji tuto 19. schůzi Poslanecké sněmovny do úterý 10. května do 14 hodin.
Určitě velmi důležitým bodem je účastenství a koncentrace řízení. Jediného povolovacího řízení se mohou účastnit všichni, nikoho jsme neeliminovali z tohoto procesu. Mohou se zúčastnit všichni, kterých se to týká, včetně ekologických spolků. Ale námitky se mohou uplatňovat pouze jednou a pouze v době, kdy je to poprvé možné. Další oblastí je reforma opravných prostředků - opět velmi důležité. Jedenáctým bodem je územní plánování. Nový stavební zákon neomezuje roli samospráv oproti stávajícímu stavebnímu zákonu. Oproti stávajícímu stavebnímu zákonu je samosprávám nově svěřena možnost projednání návrhů vypořádání připomínek před předložením k vydání rozhodnutí o sloučení společného jednání a veřejného projednání. A pak hlasuje veřejnost. A veřejnost odhlasovala více jak 67 %, že nejlepším zákonem roku je nový stavební zákon. A mě velmi mrzí, že si pro tu cenu nepřišel nový pan ministr. Tak mi dovolte spolu s mým kolegou Martinem Kolovratníkem tento diplom panu ministrovi předat.
Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nemá, děkuji. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Upřesňuji omluvu pana ministra Lipavského - od 15.15 do konce jednacího dne se omlouvá z pracovních důvodů, dále potom pan předseda Okamura se omlouvá od 16 hodin do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Kdo je proti? Končím projednávání prvního čtení tohoto návrhu zákona. Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvním čtení.
Děkuji, paní předsedající. Zubaři a farmaceuti budou moci očkovat proti nemoci samostatně po absolvování potřebného školení.
Konkrétně se jedná o zajištění přiměřeného a účinného vymáhání předmětného nařízení a určení dozorového orgánu, v tomto případě Český telekomunikační úřad. Návrh zákona je ryze implementační povahy a je obsahově shodný s návrhem zákona, který již byl dne 7. října 2020 předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Vzhledem ke konci volebního období však nebyl legislativní proces dokončen. Oproti zmíněnému předchozímu návrhu došlo pouze k formální úpravě části důvodové zprávy týkající se upozornění dozorového orgánu, která se při minulém projednávání ukázala jako zavádějící. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, chtěl bych vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, a to ze dvou důvodů. Za prvé z důvodu časové naléhavosti, lhůta pro adaptaci právního řádu uplynula již v červenci 2020, a současný stav by tedy mohl negativně dopadnout na Českou republiku. Druhým důvodem je, že jde pouze o technickou novelu, která má zajistit přiměřené a účinné vymáhání předmětného nařízení. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, jak už řekl pan ministr, návrh novely zákona je předkládán z důvodu adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele on-line zprostředkovatelských služeb, kterým se stanoví vymezení obchodních vztahů mezi poskytovateli internetových služeb a podnikatelskými uživateli jejich služeb. Cílem je doplnit do zákona ustanovení o vymáhání, dále doplnit dozorový orgán a napravit právní úpravu přestupků. Ministerstvo průmyslu a obchodu zde navrhuje určení Českého telekomunikačního úřadu jako dozorového orgánu nad dodržováním nařízení, který bude zároveň projednávat a vymáhat přestupky. Je doplněn institut upozornění na porušení nařízení, který má v méně závažných případech předcházet řízení o přestupku. Je stanovena horní hranice výše pokuty v případě porušení povinnosti plynoucí z přímo použitelného předpisu Evropské unie. Maximální výše pokuty za přestupek je stanovena jednotně hranicí 10 milionů korun. Nově se dále stanovuje možnost uložit za přestupek společně s pokutou správní trest v podobě zveřejnění rozhodnutí o přestupku. K tomuto následně vystoupím v obecné rozpravě, do které se, paní předsedkyně, následně přihlásím. Děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Dámy a pánové, nebudu dlouho zdržovat.
Ano, děkuji.
Bližší pozornost naši, předkladatelů a vás poslanců, si zaslouží dva body.
Nyní tedy přistoupíme k bodu číslo jedna dnešního pořadu schůze a je jím bod Aktuální situace na Ukrajině
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, tento bod byl zařazen na program dnešní schůze a byl zařazen na návrh obou koalic, ať už koalice SPOLU, tak i koalice Pirátů a STAN.
Já vás poprosím, pane místopředsedo.
Je to z toho důvodu, aby naše vláda měla jasný mandát od poslanců, od lidí, kteří jsou voleni občany České republiky, aby vláda jasně věděla, jak důrazná může být a také musí být a jaká je její pozice v řešení současné bezpečnostní krize v Evropě vyvolané agresivní válkou Ruska vůči Ukrajině a nevídanou brutalitou ruských vojsk vůči civilistům. Měli jsme možnost vidět fotky zavražděných civilistů, nevinných obětí, žen a dětí, které snesou srovnání s genocidou ve Srebrenici anebo postupem jednotek SS za druhé světové války. Je důležité, abychom jasně řekli, kde v tomto konfliktu leží zlo a kdo ho reprezentuje, kde je dobro a jaká je pozice našeho státu. Musíme začít tvrdě bojovat proti ruské propagandě a současně blokovat všechny dezinformační a lživé kanály Ruska. To je to, co se dnes děje v Rusku, a to je to, proč je důležité, aby Poslanecká sněmovna zaujala jasné stanovisko a dala silný mandát této vládě.